Ano, už jsem o tom mluvil. Ale žádní vnuci nebudou, pokud tady se děje, co se děje, že berou lidem peníze, důchodcům, zaměstnancům, mladým, studentům, zkrátka všem! Pan Bartoš sliboval, že bude stavět byty. A mladí chtěli mít vlastní byty. Takže žádné obstrukce, vážení novináři! Mimochodem, u EET to trvalo 457 dnů, a stavební zákon obstruovala opozice, a nezapomeňte, že tady bylo pět klubů, a ty přestávky, minule nám chtěli tu přestávku ještě vzít, a Dukovany jste obstruovali 400 dnů, 400 dnů Dukovany! A teď žijete z naší práce. Z naší práce! Obchvaty, Císařské Lázně, Thermal. Všichni se měli fajn v Karlových Varech. Ano, ten jsme dali do pořádku s paní Schillerovou za miliardu, takže doufám, že si to všichni užili. I ty Císařské lázně jsme dali do pořádku, i ty dva úseky dálnice, i ty tři rozestavené a tak dále. Ale to vy nenapíšete a stále budete lhát o Havlíčkovi, který jenom asistoval ČEZu u toho, že dělali bezpečnostní prověrku! Tak už přestaňte lhát! Ale ty lži od rána do večera jsou neskutečné! Takže já jsem si myslel, že ta média budou objektivní. No, nebudou objektivní! Každé médium má svého majitele, každý majitel má nějaké... Ano, je nezávislá. Takže nejsou to obstrukce, nebudu obstruovat, budu mluvit k věci, nemám žádný projev, budu si tady listovat ty věci a budu se snažit vysvětlit této nekompetentní vládě, co by měla dělat a co bych dělal já, kdybych tam byl. A pan prezident, který sliboval, že bude prezidentem všech, měl historickou šanci to zavetovat. A on to neudělal. Neudělal, bohužel. Vy se stále vymlouváte na Ukrajinu. Já chápu, že vaše zahraniční politika je jenom Ukrajina. A dali jsme firmám, zaměstnanosti a všem 370 miliard! To se dá spočítat. A ještě jsme skončili s menším zadlužením, než vy jste nám tu nechali v roce 2013, ale to samozřejmě nenapíšou ta vaše média. To je naše dílo! Desítky milionů jste dali médiím! My jsme dávali médiím jenom, když jsme bojovali proti covidu. Úplně skvěle. Kolik máte vy, pane premiére? Tak už teď jsme se dozvěděli, že 40 miliard půjde na ukrajinské uprchlíky. Takže váš problém není Ukrajina, vy se na něj jenom vymlouváte, vy to stále jenom zneužíváte, abyste přikryli vaši neschopnost řídit tuto zemi a udělat lidem lepší život. Lepší život! My chceme mluvit k věci.
Čas na přestávku vypršel. Budeme tedy hlasovat. Připomenu pro všechny, kteří se vrátili do sálu, že hlasujeme o návrhu na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, tak jak zazněl od paní poslankyně Šafránkové. A nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Návrh byl zamítnut. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. O slovo se přihlásili poslanci a poslankyně: Šafránková, Rais, Juchelka, Hanzlíková, Hendrych a Mašek A z místa se hlásila ještě paní poslankyně Golasowská. Nyní tedy paní poslankyně Šafránková a následuje pan poslanec Rais. Prosím, kolegyně a kolegové, o ztišení.
Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Znovu tedy podávám návrh na zamítnutí.
Dobrý den. Tyhlety návrhy jsem věnoval v podstatě reakci problematice zvýšení důchodů v případě inflace, v případě zvyšování cen. Nelíbí se mi to, že vláda v podstatě teď už zákonným způsobem bude ožebračovat podle mě tedy tu nejpotřebnější skupinu obyvatel, to znamená důchodce, že pokračuje, to jsme už zažili nebo viděli v prvním pololetí, kdy prvně byla avizovaná nějaká velikost důchodů a pak samozřejmě nebyla splněna.
Další je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Pan poslanec Hendrych. Následuje pan poslanec Mašek. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Dále vystoupí pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Golasowská. Nyní již nevidím, že by se někdo hlásil v podrobné rozpravě. Není zájem, proto budeme hlasovat o přednesených návrzích. Rovnou zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl zamítnut. Dále zazněl od paní zpravodajky návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na 7 dní. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat, my jsme tedy zkrátili lhůty. Další návrh, který je hlasovatelný, v tuto chvíli nepadl. Padl ještě návrh na zamítnutí, který však bude hlasován v třetím čtení, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Žádná reforma to není. Tady je zajímavý článek - titulek: "Jurečkova drahá úspora. Stát kvůli zrušení mimořádného zvýšení penzí prodělá miliardy." Vy žádnou reformu neděláte. Vy jenom chcete vzít důchodcům peníze. Chcete změnit tu formuli, kterou my jsme zavedli v prospěch lidí, a chcete, aby lidi chodili do důchodu později. Tady je článek: "Nemáte hotovost? Přibývá míst, kde nelze platit kartou." Ty další vaše sliby... Češi mají rekordní úspory, banky se o ně začínají prát, prošli jsme si jejich nabídky, ano? Za nás lidi ušetřili 900 miliard. My jsme makali pro lidi od rána do večera. Vy jenom přemýšlíte, jak ty lidi okrást, protože máte za sebou tu propagandu. Neřekl ale, kdy. Takže nechci už moc zdržovat. Co na to říká KRIT od pana Rakušana? Já jsem tady četl na KRITu - mír jako kremelský propagandistický narativ. Ale my jsme vždycky odsoudili Putinovu agresi. A dneska skutečně žijeme v době, kdy se máme bát říct slovo mír? Mír, co si to dovoluji? Nebo co chceme? No, tak pan prezident je odvážný a řekl, že... A tady se píše dál: "Ukrajina bude zřejmě muset vyjednávat s Ruskem na základě úspěchů dosažených do konce tohoto roku, vyplývá podle českého prezidenta Petra Pavla z aktuálních politických a vojenských okolností. Pavel o situaci na Ukrajině hovořil v úterý na úvod summitu NATO ve Vilniusu. Tak tohle kdybych řekl já, jsem mrtvej, totálně. No, takže ten KRIT doporučuju. Mír jako kremelský propagandistický narativ. Takže já nevím, jak s tím naloží, ale určitě víte, jak to dopadne, protože Patrik Nacher má ten svůj dvojí metr. Já jsem včera točil tradičně ta svoje videa, taková krátká. Je zakázaná v Polsku, na Slovensku. Je to svinstvo. Ohrožuje to naše děti. Takže by bylo dobré, kdyby se tomu... kdyby už konečně ta vláda to zakázala. Dokonce i Piráti jsou pro, i když tedy chtějí legalizaci, ale i jsou pro. Česká pošta. Sport - to pan premiér ani neřeší vůbec. Byli jsme devátí, teď jsme dvanáctí. Nic dobrého! Je to politika lží. Stále se na něco vymlouvají, buď na naši vládu, nebo na Ukrajinu, a neudělali pro lidi de facto vůbec nic.
Vzpomínám, jak desítky let byly v prvních... Německo už samozřejmě dávno vypadlo, už není v prvních třech zemích žádná evropská země. Evropská unie je zadlužená až po uši, jak víte. Evropská unie je úplně bez peněz, už ani dluhopisy nestačí. Česká republika je zadlužená až po uši. Prostě zadlužujete nás čím dál více. Evropská unie je také zadlužená až po uši. Nikdo nemá vůbec žádné peníze a vy ještě pokračujete v téhleté politice zničení České republiky, totálního zničení České republiky. i naši voliči se ptají: Kdo vám co za to slíbil? To samozřejmě uvidíme časem. Včera jsme viděli průzkum agentury, kterou vládní politici rádi citují, je to Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, a nadpolovina občanů České republiky nemá důvěru v Evropskou unii. Většina občanů České republiky nedůvěřuje Evropské unii! Přestaňte tady z toho dělat nějakou Evropskou unii! My tady chceme dvě české vlajky, aby tady byly. Já vás o to chci požádat. Sundejte odtud vlajku Evropské unie, kterou jste sem dala po vašem nástupu. Nechte téhleté komedie už tady.
Ještě jednou. Dodržujte jednací řád, oslovujte prostřednictvím předsedající. Chápu, je to zvláštní, protože oslovujete přímo mě a zrovna jsem předsedající, a vy víte moc dobře, že nemohu reagovat, tak vás jednom upozorňuji, že nemohu reagovat z tohoto místa na vaše vyjádření.
My jsme Česká republika. Česká republika! Vy jste ukrajinská vláda, vy nejste česká vláda. Takže já bych jenom chtěl říci, že vy tady prostě říkáte, že nejsou peníze. Jsou, stát má přece rekordní příjmy. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Víme, že to je asi kolem 100 miliard korun. Víme, že jste na zbraně na Ukrajinu už dali přes 40 miliard, to říkal premiér Fiala letos na jaře. Dnes už víme, že na většině území Ukrajiny válka životy lidí v podstatě nijak neovlivňuje a že si Ukrajinci, kteří sem před válkou údajně prchli, jezdí masivně domů na dovolenou, nebo tam vozili skoupená ojetá auta z celé Evropy, aby pak odjinud v uvozovkách prchli zpět k nám pro další auta. Válečná reportérka Markéta Kutilová, která od roku 2015 podnikala cesty do Sýrie i Iráku, před pár dny odjela na Ukrajinu. Z Kyjeva napsala reportáž o plné funkčnosti města. Kyjev je tak podle Kutilové plně funkční město. Dále cituji: "Kyjev je krásné, moderní, živoucí město zase. Funguje metro, Bolt, shopping centra, restaurace i mekáče, prostě vše. Stejně tak fungují bez problému stovky měst na západě Ukrajiny." Válčí se na mnoha místech planety a na mnohých místech planety jsou lidé v daleko větším ohrožení života než drtivá většina Ukrajinců. Naše vláda si vybrala ale jen migranty z Ukrajiny a podporuje jejich přesídlení do České republiky. Masová ekonomická migrace nikdy nikde nic dobrého nepřinesla, vidíme to celé v západní Evropě. Dnešní konflikty Ukrajinců s českými Romy, které už mají své mrtvé, jsou jen špičkou ledovce z pekla, které nás může čekat.
Neodchytili jste správný okamžik.
Poprosím tedy kolegyně a kolegy, aby, pokud chtějí cokoliv řešit, přesunuli své rozhovory do předsálí.
Děkuji. K tomu dojdu. Takže v době energetické krize, sílící energetické krize, jste nezvládli udělat klíčová opatření, v důsledku čehož jsme za rok 2022 měli nejvyšší nárůst cen energií v celé Evropské unii. Znovu říkám, u té inflace se musíme chvíli zastavit. Pan ministr Síkela se nám smál celý rok 2022 až do zásahu v srpnu roku 2022, kdy jste pochopili, že situace je tristní. Pan premiér mu odebral agendu dost potupným způsobem a nový tým na Úřadu vlády začal konečně už něco tvořit. Nicméně jak už jsem říkal, ta správná doba se prošvihla. Mimo jiné, když už jsme u těch zastropování, víte, jak je to na Slovensku? A do toho všeho se nám začal hroutit rozpočet, opět mimo jiné v důsledku marketingové ekonomie v podání ministra financí. První signály už byly v roce 2022, ale tam jste to ještě hodili na nás. Konečně výsledky hovoří za vše. Rok 2022 dopadl schodkem 360 miliard, mimo jiné takovým, který jsme - nevědomi si samozřejmě války, energetické krize, ale zase jsme to dělali ještě v době covidové, takže tam byl jiný problém, tak jsme odhadovali i my. Úplně stejné chyby. Tady už je to celé vaše práce a celé vaše odpovědnost. Mimo toho - navzdory našemu varování - jste do rozpočtu začali dávat věci, které byly buď švindlem, nebo jasnou lží, nebo jakýmsi trikem. Není možné, abyste tam dali 50 miliard korun jakožto zdroje, které si stáhnete z Modernizačního fondu, když vás předtím všechny varovali, že to možné není. Kdyby to byla prosím pěkně miliarda, já bych tomu rozuměl, něco risknete, možná 5 miliard v této mimořádné době, ale dát tam 50 miliard korun je buď totální nekompetence, anebo jste to udělali záměrně. Nechápu, proč jste tam nedali 15 miliard korun, alespoň 15 miliard korun na valorizace, když ještě v lednu roku 2023 ministr práce a sociálních věcí tvrdil, že se bude valorizovat podle stávajícího schématu. Pak jste to za několik dní samozřejmě všechno změnili, ale i tak tam těch 15 miliard korun nakonec bude, ty vám samozřejmě budou chybět. Tak to je 50 miliard, 15 a můžeme jít dál. Vy jste se chlubili na jednu stranu, že budete více investovat do rozvoje dopravy. Ano, teď se schválil úvěr ve výši tuším 24 miliard korun. A já to říkám proto, že se tím stáváte nedůvěryhodní. Je to pořád stejné. Ono to nemůže ani fungovat, protože to nezvládáte. Dále je třeba říct, a nechápu, že vás to nechává klidnými jak želvy, jaká je struktura hrubého domácího produktu, protože od toho se bude odvíjet budoucí příjem. To intuitivně i člověk méně gramotný musí vidět, že není zdravá struktura. To znamená, to vůbec není dobrá zpráva, protože i s ohledem na budoucnost nevím, na čem budeme stavět budoucí příjmy. Hrubě se vám to rozjelo.
Nyní tedy přihlášená paní poslankyně Pošarová.
Děkuji za slovo, vážená předsedkyně. To už ani nehovořím o té části sociálních odvodů, které platí zaměstnavatelé. Politici si tedy z povahy věci nemohou s penězi na důchody dělat vše, co se jim momentálně zlíbí. Nejsou to jednak jejich peníze a hlavně to nejsou ani klasické daně, jejichž alokace je neadresná a nemusí být ekvivalentní, tedy nemusí odpovídat tomu, co poplatník do systému odvedl a vrátil se přímo jemu. Uvedu jedno zajímavé číslo. Vláda velice často hovoří o takzvaném důchodovém účtu a o jeho vysokém saldu. Je to bohapusté pokrytectví. Důchodový účet totiž není plnohodnotným účtem, je to pouze virtuální účet či spíše podúčet. Pro Ministerstvo financí je tak tento důchodový účet relativně pohodlným zdrojem likvidity potřebné pro hrazení nejrůznějších rychlých výdajů. Kdyby jej nemělo, muselo by ještě mnohem častěji využívat drahých komerčních krátkodobých úvěrů. Příjmy ze sociálního, tedy i důchodového, pojištění tvoří zhruba třetinu celkových příjmů státního rozpočtu a jsou také jeho nejstabilnějším příjmem. To by mimochodem mělo být i jedno z hlavních témat debaty o velké důchodové reformě. Nikoliv jak činí vláda, plíživě okrádat všechny příjemce důchodů a ještě si přitom ohýbat zákony a ústavu, jak se to momentálně hodí a zlíbí. V éře elektronických evidencí a datových schránek by měl mít každý člověk možnost průběžně sledovat svůj aktuální důchodový nárok s odhadem výše jeho výměry na další léta při zachování aktuálního příjmu a mít i přehled o aktuální době odvádění důchodového pojištění. Jsou země v Evropské unii, které to mají. Předešlo by se tím ohromným problémům při žádostech tisíců lidí o důchod, kteří náhle zjistí, že jim do zákonem požadované doby odvádění důchodového pojištění chybí několik let a nemohou jejich doložení již dohledat. Zachránilo by to mnohé konkrétní lidské osudy. Toto řešme. Druhým skrytým, ale stejně nepostradatelným, zdrojem je finanční a osobní investice rodičů do výchovy nové generace plátců důchodového pojištění. Například tím, že se chystá ve svém balíčku zrušit slevu na dani, zvanou školkovné a výrazně omezit rodinám přístup ke slevě na manželku či manžela pečujících o malé dítě.